Je to jednodušší. Pokud chcete posílit v první etapě nějaké většinové prvky, proč ne? Proklamace je málo, nestačí to. Prosím, nedělejte to. A říkat, že musíme spěchat, že několik let už to není - já si nemyslím, že máme spěchat. To je přece špatná cesta. Ale uvidíme, jak to bude v budoucnu. Takže já znovu opakuji - prosím, nedělejme to touto podobou. Já tomu rozumím, že tady ty proklamace jsou. A víte, co je ještě největší paradox? Není to, jako když volíte do parlamentu kandidátku. Ano, primární volby. Fakt to není pravda, ty zkušenosti nám to říkají. Takže zvažme všechno to, co tady říkám. Já vás opravdu žádám, abyste to vzali z praktického hlediska. Na krajích už je to trošku horší, protože ten kraj je vzdálenější, ale to je tak vždycky. Takže já vám děkuji, že jste mě vyslechli, tamhle pánové asi moc ne, ale to nevadí, nemůžu očekávat, že by všichni chtěli slyšet všechno.
Teď tady máme tři faktické přihlášky, tři přihlášky do faktických poznámek. Otevírám přerušený bod, kterým je Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych spíš řekl, že je potřeba si uvědomit, o co v tuto chvíli jde. Je to změna ústavního zákona. Není jediný. Já vám to řeknu. Nic. Protože to je velmi jednoduché, je to jedna nebo dvě věty. A já si myslím, že nemáme o čem debatovat. Já bych to pochopil, kdyby tady byl konkrétní návrh na změnu systému. To bych pochopil. A tady ten problém takto nastaven není. Ono to tak vypadá, média to živí. Ono to tak není. Je to jedna kandidátka podle počtu subjektů, hnutí, politických stran nebo těch, kteří seženou patřičné podpisy. Ta plachta je podle toho různě veliká. Ale takhle to není. Není to tak, že se volí starosta nebo primátor nebo hejtman tímto způsobem. Lidé si to myslí, je to jinak. Protože také je pravda to, že poslední na kandidátce vítězné strany nebo skupiny nebo hnutí kolikrát má víc hlasů než první na kandidátce strany, která se dostane do zastupitelstva jako druhá, ale on zvolen není a je zvolen ten první z té druhé strany. Vlastně je to tak, že lidé si myslí, že volí, a volí něco úplně jiného.
Stejně jako vlastně každý klub má zastoupení v podvýboru pro dopravu, tak jsem se tohoto úkolu ujal já, poněvadž jsem zástupcem KDU-ČSL v tomto podvýboru. Nebudu tady hovořit o tom návrhu zákona, který máte k dispozici, o těch jeho střevech. Oprávněné obavy a vzrušení přináší otázka, zda se přijetím návrhu zákona nenaruší ústavní právo na osobní vlastnictví některých jedinců, kteří nechtějí své pozemky prodat. Žijeme v právním státě a vlastnická práva občanů nesmějí být narušována jinak než ve veřejném zájmu za jasně definovaných podmínek a v nejmenší možné míře. Sám předpokládám, po konzultacích, které už jsem měl s odborníky na dopravu, také s našimi senátory, že budu v tomto ohledu navrhovat prostřednictvím pozměňovacích návrhů a znovu s oporou našich odborníků určité úpravy, které zásah do vlastnických práv zmírní nebo budou uspokojivě řešit. Jak jsem zmínil, předložený návrh jsem konzultoval s některými našimi senátory a mám tady asi deset docela závažných připomínek. Nebudu je tady všechny předčítat nebo dopodrobna rozebírat, protože už se nám čas chýlí ke konci dnešního jednání, jenom velmi stručně naťuknu některé z nich. Je zde také zmíněna nová povinnost vlastníka umožnit průzkumné práce a měření a právo vstupu a vjíždění na nemovitost investorem, která není podmíněna žádným právním podkladem o jakékoli oprávněnosti stavby. Dále právní jistota vlastníka je nulová vůči nedefinovanému a širokému termínu průzkumné práce.
Děkuji, pane poslanče. Tedy prosím někoho z předsedů poslaneckých klubů, aby takový návrh vznesl.
Martin Kolovratník oběhl vlastně všechny kolegy a byla na tom shoda.
Dobře, děkuji. Kdo je proti? Pokračujeme v obecné rozpravě. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dobrý večer. Toto by bylo dobré v průběhu druhého čtení potom v rámci pozměňovacích návrhů napravit. Už od 90. let je dost často zavedeno to, že jsou pozemky v tzv. náhradním užívání, že si zemědělci mezi sebou v rámci dohody vymění pozemky a užívají je v úplně jiné části katastru.
Já osobně debatu nad tímto návrhem poslanců SPD považuji za ztrátu času, protože všichni tady víme, že jde o legislativní nedodělek. Ve zdůvodnění svého návrhu sami píšou, že zákon si vyžádá další prováděcí předpisy a ústavní změny. Tím se také stává zbytečnou celá debata o výhodách a nevýhodách přímé volby starostů, protože ani nevíme přesně, jak si předkladatelé v praxi přímou volbu představují. Podle mých zkušeností v Poslanecké sněmovně projednáváme z hlediska kvality tři typy zákonů. Tu druhou skupinu tvoří ryze populistické návrhy podle mých zkušeností, které jsou projevem politického marketingu. Některé politické strany chtějí těmito návrhy získat přízeň voličů, přestože dopředu vědí, že jde o návrhy problematické, drahé nebo se těžko převádí do praxe. I takové návrhy podle mých zkušeností se ale mohou stát a v minulosti se staly součástí právního řádu, opakuji - bohužel. Pak je tu ale třetí skupina zákonů - a v tomto případě jde o legislativní zmetky, které se součástí českého práva nikdy stát nemůžou. Politické strany je předkládají, přestože dobře vědí, že nikdy nemohou legislativním procesem projít a být schváleny. Vážené dámy a pánové, tomu já osobně říkám legislativní marketing. A přesně sem patří i návrh SPD na přímou volbu starostů. Je podle mého názoru odfláknutý a nereálný a SPD ho zjevně předložila jen s úmyslem udělat si čárku a vykázat svou aktivitu v parlamentu. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Nyní pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Juránek.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, mnohé tady zaznělo. Já za sebe i za KDU-ČSL musím říct, že to takto vyhroceně nevnímáme, a jestli nám něco velmi vadí, tak je to přístup k základnímu zákonu naší republiky a tím je Ústava. Omlouvám se za ta slova, ale skutečně to takto na nás působí. Odbýt to jednou větou, že podmínky stanoví prováděcí předpis či zákon, je velmi laciné a velmi jednoduché. A my se nebráníme diskusi o změně volebního systému. My se nebráníme diskusi o přímé volbě starostů třeba na těch malých obcích. Snad jeden příklad za všechny. Víme, jak probíhala správa Banskobystrického samosprávného kraje, když tam byl županem Marian Kotleba, ten by vám mohl být blízký, kdy on měl proti sobě celé zastupitelstvo. No tak to je opravdu absurdní situace, protože jednak i kdyby nakonec ten ústavní zákon prošel Sněmovnou, tak je tady horní komora Senát a víme, jaká tam je pozice jednotlivých parlamentních stran. A věřím, že právě Senát v těchto věcech bude tou důležitou pojistkou i ústavního systému České republiky.
Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Poslance Stanislava Juránka požádám o posečkání.
Pan předseda Okamura tady říkal, že panu Babišovi to nevadí v této podobě. A když se podíváte na obsah té zprávy, tak je to o něčem úplně jiném. Já si myslím, že to je špatný postup.
Já to neřeknu, já jsem v té době nežil, takže to nemůžu hodnotit. Pokud to ale říkají vězňové komunistického režimu, členové Konfederace politických vězňů, tak si může pan premiér za mnou tady zpochybnit. Tak jednoduché to naštěstí není. Tak to takhle, prosím, říkejte. To my respektujeme, my víme, kdo má většinu v Poslanecké sněmovně. Tak se za to nestyďte.
Vidím přednostní právo, pan předseda Bělobrádek.
Tak proti čemu jste vlastně bojovali a bojujete? Až bude pryč ještě Babiš a zastřelí se i Kováčik, protože dřív vás to asi neopustí. Prosím vás pěkně, vzpamatujme se. Máme plnou hubu minulosti. Mezi ně patří i zločiny proti lidským právům, zločiny proti lidské integritě, zločiny proti národům, ale také privatizační zločiny. A ty nebyly potrestány! O těch ani nebylo hovořeno! Ten já samozřejmě nezpochybňuji, je legitimní, a pokud je veden legálními prostředky a legitimními prostředky, tak je také legální. Ale máme na starosti i jiné věci a nechce se mi říkat pojďte makat, protože to má heslo jiné politické uskupení, nechce se mi také říkat pojďte do práce, mějme na ni klid, to už jsme tady také slyšeli, ale pojďme v rámci vyváženosti plnit i ty ostatní funkce parlamentu. Jenom na adresu těch, kteří by chtěli pokračovat. No viděli jsme ty samé lidi s červenými kartami. Souhlasím s tím, že se svolávali i sami, ale i za vaší podpory, a řekl jsem to dnes na tiskové konferenci, i za podpory některých médií.
Já jsem navrhl vaše odvolání proto, aby si tam komunisté mohli dát někoho jiného, koho by si pak mohli zvolit, takže to k vám bylo velmi vstřícné. Každopádně to, co je důležité tady asi říct, že my jsme se skutečně nijak nepodíleli na organizaci těch protestů. Nemyslím si, že to byly ani desítky, ani stovky, že jich skutečně podle těch zpráv byly tisíce, ale to nehraje roli, protože to samozřejmě je důležité z toho důvodu, že každý může vyjádřit svůj názor. K tomu, co říkal pan předseda Filip. Kdyby to bylo jenom pro názory, tak by to bylo skutečně jinak, a také mohu závěrem říct, že osobně chápu pana poslance Ondráčka. Pokud mu skutečně bylo nějak vyhrožováno nebo byl ohrožován, tak to musím jednoznačně odmítnout, protože skutečně demokraté odmítají to, aby se násilí používalo v rámci politického boje. A mohu vás ubezpečit, že příznivci vaší strany a vašich názorů vyhrožují i nám, a dokonce už tady padla některá trestní oznámení. Myslím, že se to uklidní, protože my jsme pod takovým tlakem také a je nám vyhrožováno i poměrně často, a to i fyzickou likvidací. A on se ho ptal: A vy jste nám, Tigride, tu Národní frontu skutečně věřili? A on říká: No věřili. Pokud se o moc chce dělit, pak je to sociální demokrat.
Já vám děkuji.
Nebudu reagovat na to, že jsme podle něj demokratická žumpa. Já jsem nikdy k žádnému lynči nevyzýval a vyzývat nebudu. Byl bych první, kdo by to odsoudil. Tak jsem mu chtěl říct jednu malou vzpomínku. A protože jsme dostali strach, tak jsme chtěli utéct. Já jednu koupil. Ne že bych si hrál na disidenta. Utíkal jsem, protože jsem měl strach. Ne že jste něčemu bránili. Vy jste je lynčovali!
Snad první takový případ byly hranice a výkupy, které bránily investiční výstavbě. Je to kompromis. Proto se tady v diskusi mnoho hovoří o Ústavním soudu, který ten kompromis bude muset vyřešit. Ti, co požadují stavbu, zjistili, že mnohdy rozumné jednání, rozumné náměty, které zaznívají, nejsou vnímány z té druhé strany, a spíše ty zákony, které jsou dneska platné, narážejí na snahu uměle brzdit ty stavby. Přesto se neustále setkáváme s tou brzdou. To je jedna rovina, která konsenzem politických stran míří k řešení. A potom se tam objevily tratě. Protože problém toho zákona není dle mého názoru Ústavní soud. Ale problém je dle mého názoru to určité zneužití. Už to není konkrétní jedna obec, která má ten stavební úřad, ale je to určeno. Bojím se, že ty výkřiky - okamžitě nový stavební zákon, začít na něm pracovat atd. To je účelem toho zákona, že ta stavba bude pokračovat, nebude zastavena, zakonzervována, neporostou náklady státu, nebudou škody na zakonzervování, bude pokračovat, ale souběžně s tím bude probíhat řízení s tím vlastníkem pozemku, který tomu z nějakých důvodů brání. Tak se obracím na vás s tím apelem. Ale já tady apeluji, abychom zkusili udělat tuto realizaci právě na ty dálnice.
Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Polanský. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji vám. Já jenom stručnou poznámku na vystoupení pana poslance Adamce. Nicméně jsem velmi rád za to, co tady padlo z úst paní ministryně pro místní rozvoj v pátek, a to že rekodifikace stavebního práva už začala.
Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Mihola, po něm vystoupí pan poslanec Jurečka. Prosím, pane poslanče.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dopravní infrastruktura patří k nejdůležitějším a nejpalčivějším problémům jistě mnoha regionů.
Takže jako první pan poslanec Vojtěch Munzar.
Dobrý den. Já bych chtěl navázat na pana kolegu Svobodu. Všichni víme, kdo jsou v komunální politice, že se kompetence potom dělí. Jeden člověk to nezvládá všechno. Starosta nebude ani nahatý, ani oblečený, ani nebude obutý, ani nebude zutý. Takže prosím, odpovězte nám na ty otázky, jakým způsobem by to fungovalo, ať se máme reálně o čem bavit.
Děkuji, pane poslanče.
Já bych od toho šel raději pryč, ono bychom s nikam nedostali. Jenom tři poznámky. Dovolím si tvrdit, že úžasně, co se týče samospráv. Já mezi ně asi pravděpodobně patřím také.
Děkuji. A nyní mám přihlášky do řádné rozpravy, takže pan poslanec Martin Kupka.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já navážu hned na slova svého předřečníka. Já totiž také přímou volbu starostů nechci. To právě naopak. Já jsem přesvědčen opravdu o tom, že komunální sféra funguje dobře. Zasahuje do mnoha rovin lidského života. Neuvážený krok v téhle oblasti může opravdu způsobit vážné problémy. V okamžiku, kdy má jít jenom o základní ustanovení, změnu Ústavy, která řekne jednou větou, že se mění volba, ale nezasáhne do celé řady dalších podstatných norem, tak tady opravdu hrozí vážné škody. Existuje jenom obecné nařízení, ale neexistuje jasný prováděcí předpis, a ty škody dosahují milionů korun. V případě komunální politiky a celého systému správy měst a obcí by škody mohly být opravdu mnohem rozsáhlejší. Platí známá poučka, že když něco funguje, tak se to přeci nemá měnit. Navíc bych rád doplnil, že ze všech těch systémů právě komunální volby nejméně dávají prostor k tomu, aby nedošlo na hlas veřejnosti. Tady ten prostor je naopak poměrně velký už tím, jak se volí do radnic, protože víte, že si každý může kroužkovat napříč kandidátkami, takže i tenhle prvek významně posiluje hlas veřejnosti v tom, jak se nakonec poskládá místní zastupitelstvo. Další významný prvek, druhý v pořadí, je to, že lidé samozřejmě velmi dobře znají konkrétní lidi i ve větších městech. Můžou si na ně sáhnout, znají jejich historii, znají jejich kroky, znají jejich názory. A konečně to, co tady zaznívalo, další významný prvek - a u toho by vlastně SPD mělo tleskat - odvolatelnost politiků, odvolatelnost starostů je v tomhle případě nejjednodušší ze všech jiných politických řemesel. Fakticky k tomu může dojít nejpozději jednou za tři měsíce. Tohle ale na druhou stranu může přispívat někde k destabilitě, ale jinde k velmi jednoduchému řešení vážných problémů. Znovu konkrétní čísla. Slovensko, kde se volí starosta přímou volbou, tak muselo opakovat přímé volby starostů v roce 2016 ve 45 obcích a městech. Prostě proto, že například starosta onemocněl, nebo se rozhodl, že už nebude starostovat, nebo ho k tomu vedly jiné důvody. Čtyřicet pět takových případů, a to je na Slovensku necelých tři tisíce obcí a měst. To rozhodnutí vážnější nemůže ani v systémech, kde funguje přímá volba starostů, udělat sám. Potřebuje se s někým bavit, potřebuje získat jeho podporu. A často to jednoduché řešení, které přináší referendum nebo přímá volba ano, nebo ne, prostě pro reálnou a dobrou správu obce a města nestačí.
Jenom pro upřesnění, v podstatě totožný název... Pan předseda Stanjura navrhuje odvolání z funkce předsedy. Nyní pan předseda Farský, připraví se pan předseda Kalousek.
Jsem ale zároveň čtenářem rychlých zpráv a tak vidím podle všeho, co probíhá v médiích, že pan Ondráček odstupuje z této pozice a že předsedou GIBSu nebude. Kteří zaplnili Václavák, kteří se v Liberci zúčastnili na náměstí, kteří vyrazili v dalších, protože je vidět, že jsou věci, kterých se populisté jako Andrej Babiš bojí víc než OLAFu. A to je veřejné mínění. Díky vám a doufám, že tam nebudeme muset chodit často.
Máte slovo.